Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Děkuji. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh. Děkuji. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.
Já se velmi omlouvám. Už to neudělám během tohohle hlasování, ale po tomhle hlasování to udělat musím. Chtěl jsem říct Poslanecké sněmovně, že právě teď odmítla přidat 3 miliony korun na Muzeum Jana Palacha. Prostě ten pozměňovací návrh je teď takhle popsán.
Dynamika spotřebitelských cen by však v letech 2020 a 2021 měla zpomalit a průměrná míra inflace by se mohla pohybovat těsně pod dvouprocentním inflačním cílem. Předpokládáme, že v celém horizontu makroekonomického rámce bude vliv administrativních opatření na inflaci nepatrný. Situace na trhu práce je napjatá. Vysoká poptávka po pracovní síle je patrná napříč celou ekonomikou. Nerovnováhy na trhu práce se odráží také ve vysokém nárůstu výdělků. Dynamika mezd je však podporována také plošným navyšováním platových tarifů i zvýšením minimální a zaručené mzdy. Průměrná mzda by se v letech 2018 a 2019 mohla zvyšovat přibližně o 8 % ročně. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů nejsou do návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2020 a 2021 zapracovány. Na výdajové straně rozpočtu patří k nejdůležitějším sledované mandatorní sociální výdaje státního rozpočtu. Nyní bych se chtěla zmínit o některých dalších zásadních výdajových oblastech státního rozpočtu.
To, že se některé konjunkturální pohledy na další ekonomický vývoj začínají lišit, to těžko mohlo být zachyceno, a upřímně řečeno by nebylo ani seriózní je teď v tuto chvíli zakalkulovávat. Opět platí to, co jsem říkal před chvilkou, že ta východiska při zpracování onoho výhledu byla v čase Č, a tudíž tyto věci tam ještě zahrnuty nejsou. Musím říci, že projednal bez výhrad. Usnesení je jednoduché, to znamená s odvoláním na zákon o rozpočtových pravidlech, který nám nově ukládá to takto projednat, doporučil Sněmovně, aby to vzala na vědomí.
Dál bych se rád zmínil ještě o dvou pozměňovacích návrzích, které již směřují do jiné kapitoly, do avizované kapitoly Ministerstva zdravotnictví. Je velmi dobrým znamením, že se Česká republika v posledních letech paliativní a hospicové péči věnuje více než v minulosti. Bohužel podpora ze strany státu směrem k hospicové péči není na dostatečné úrovni. Podle mého názoru je to naprosto nedostatečné nejenom na příští rok, ale i na roky další. Opět ho předkládám variantně. Ano, patřím mezi kritiky pana prezidenta, nicméně pan prezident je dlouhodobým podporovatelem hospicové péče a musím říci, že tohle je oblast, za kterou ho chválím. Proto předpokládám, že by mu nečinilo potíže, kdyby 10 mil. z poměrně bohatého rozpočtu Kanceláře prezidenta republiky bylo určeno právě na bohulibou činnost, a tou je hospicová péče. Česká republika je bohužel popelkou v aplikaci primární prevence nemocí. Nám se daří navyšovat finanční prostředky do akutní a chronické péče o naše nemocné. To je samozřejmě naprosto v pořádku. Nicméně pokud chceme dosáhnout kvalitativního zlepšení zdraví české populace, tak musíme učinit zásadní kroky v primární prevenci. A pokud si vezmeme příklad severských zemí, ale i některých zemí na západ od nás, tak skutečně dobře prováděná účinná prevence nemocí jednak dokáže významným způsobem zlepšit zdraví občanů, ale také dokáže ušetřit významné finanční prostředky ve státním rozpočtu, které jsou určeny na léčbu pacientů.
Já se zeptám pana premiéra či paní ministryně financí. Je tady nějaký ministr vlády, který nemá letos rekordně nejvyšší rozpočet? Já myslím, že všichni, co tady sedí, členové vlády mají letos rekordně nejvyšší rozpočet, protože si to prostě tato ekonomika může dovolit. Prostě je to bohužel trend a fakt této společnosti.
To byla faktická.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, přeji vám příjemné předvánoční odpoledne. Ačkoliv se nám blíží svátky, pan premiér by si měl uvědomit, že stále ještě je premiérem této republiky a nikoliv Ježíškem. Nyní vám vysvětlím, proč je návrh z fiskálního hlediska zcela nesmyslný, a následně připomenu položky, které v návrhu rozpočtu zoufale chybí a ze kterých by na rozdíl od populistických úplatků mohlo Česko skutečně čerpat nějaké benefity. Jak je možné, že v době, kdy se naší ekonomice daří nejlépe, plánujeme deficitní rozpočet? Každý alespoň trošku racionálně uvažující člověk ví, že tučná léta konjunktury slouží k tomu, aby se dluh státu optimálně snižoval, přinejmenším alespoň dále nenavyšoval. Ekonomický růst zpomaluje, tvrdý brexit se každým dnem stává bližší realitou a může mít na naše hospodářství negativní dopad. Piráti chtějí být na recesi připraveni. Proto jsme navrhli ten úsporný balíček, který odebírá alespoň 10 mld. korun z rozpočtu. Já bych chtěl připomenout, že rozpočet není čistě technickou záležitostí, ale je to veřejnou deklarací, reálným plánem toho, jaké má vláda pro následující rok se zemí plány, které oblasti jsou pro ni prioritní a které za důležité nepovažuje. Rozpočet je hmatatelným projevem politiky vlády. My Piráti prosazujeme vyrovnaný rozpočet. I v rámci zmíněného rozpočtu chceme veškeré výdaje maximálně zefektivnit a sladit je s hodnotovým, strategickým i geopolitickým směřováním naší země. Mé komentáře se tedy budou týkat nejen zahraniční a obranné politiky, ale i dalších oblastí. Rozpočet Ministerstva zahraničí meziročně z nominálního hlediska roste. Reálně jsou však klíčové položky zcela opomíjeny. Jde především o odměňování ministerských úředníků, rozpočty ambasád a prostředky plynoucí na humanitární, rozvojovou a transformační pomoc. Ministerstvo zahraničních věcí má dlouhodobě problém sehnat kvalitní a kompetentní zaměstnance, kteří by měli odpovídající jazykovou a akademickou vybavenost. Nezapomínejme, že požadavky na přijetí na ministerstvo jsou velice vysoké. Zoufale nám chybí vysokoškolsky vzdělaní lidé hovořící pro trh práce tak atraktivními jazyky, jako je ruština, čínština nebo perština. To jsou schopnosti, které soukromý sektor vyvažuje zlatem. Přitom platové podmínky jsou ve srovnání s ostatními ministerstvy ty nejnižší. Jsou to lidé, kteří reprezentují naši zemi v zahraničí a pomáhají utvářet image u našich partnerů.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci vážení členové vlády, poprosím vás, abyste se už usadili na svých místech, pokud možno přerušili diskusi minimálně, přihlásili se svými identifikačními kartami, případně mi oznámili, kdo hlasuje s kartou náhradní. O omluvení své neúčasti na jednání požádali tyto poslankyně a poslanci: Věra Adámková do 13 hodin z pracovních důvodů, Pavel Jelínek ze zdravotních důvodů, Jana Levová z rodinných důvodů, Ilona Mauritzová do 13 hodin z pracovních důvodů, Veronika Vrecionová ze zdravotních důvodů. Tak. Ještě jednou vás poprosím o klid.
Dobré ráno, vážené kolegyně, kolegové. Děkuji za slovo, pane předsedo. Je to novela zákona o evidenci tržeb, první čtení. Děkuji.
A připomínám, že ve 12.30 máme pevně zařazené volební body. Jedná se o body 145, což je volba člena Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury, 146 - jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, 147 - jmenování člena Kontrolní rady Grantové agentury ČR, 148 - volba kandidátů na člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů. Ptám se, zda ještě někdo...? Takže prosím, pane poslanče, máte slovo.
Já jenom připomínám, nevím, jestli si to všichni pamatujete, už tady jednou kalamitní situace na D1 obrovského rázu proběhla, bylo to, tuším, v roce 2008, kdy došlo k hromadné havárii, a bylo to opět v tomto úseku, a to tam ani to zúžení nebylo. Takže ten úsek je skutečně klimaticky velmi nepříznivý. A jestli si někdo myslel, že do 16. prosince nenasněží, tak já nevím, jakým způsobem se k tomu vyjádřit. Já prostě mohu jenom konstatovat, že to je hazard. A myslím si, že veřejnost očekává od Poslanecké sněmovny, aby toto téma na této schůzi diskutovala a aby poslala signál směrem k veřejnosti, že jí to není lhostejné a že skutečně řešení této situace přijde v řádech dnů, maximálně týdnů. To je jedna rovina toho problému. Možná se poslanci hnutí ANO domnívali, že naším cílem je snaha o odvolání pana ministra Ťoka. A já vám mohu říci, že se poslanci hnutí ANO mýlí. To, jakým způsobem je sestavena vláda, je role premiéra a my v tuto chvíli nežádáme hlavu pana ministra Ťoka. A pak je tady druhá rovina, o které se tady včera zmínil pan kolega Skopeček, a my jsme o ní hovořili už včera ráno na tiskové konferenci klubu KDU-ČSL. A my tvrdíme, že je nesolidní vůči občanům České republiky od nich chtít, aby ti, kteří využívají pouze tento úsek dálnice D1 a žádné jiné dálniční úseky nevyužívají, platili poplatek za dálnici v plném rozsahu. Já k tomu vládu v tomto směru vyzývám. Děkuji vám za pozornost a také bych byl rád, kdybyste tento bod podpořili.
Nikoho nevidím, budeme tedy hlasovat o těch dvou návrzích, které tu zazněly. Nejprve je to návrh pana předsedy Faltýnka týkající se bodu 21, sněmovní tisk 205, aby byl zařazen zítra pevně od 11 hodin. Všichni víme, o čem hlasujeme.
Vaším prostřednictvím, pane Zaorálku, nemluvil jste pravdu v tom, když jste říkal, že se nehovořilo v době projednávání zákona o odluce církví od státu. To se tedy mluvilo. Já jsem tady ve Sněmovně nebyl, ale vnímal jsem tu debatu mimo parlament. A samozřejmě že část veřejnosti zaměřovala pozornost i na tu část, která se týkala odluky církví od státu. Už na začátku tady zmínil pan poslanec Luzar, že by bylo nejlépe to projednávat odděleně, že to vnímá jako naprosto oddělená témata. To pokládám za naprostý projev cynismu.
Nyní faktická poznámka pana poslance Stanislava Grospiče, připraví se kolega Onderka.
A my se nevracíme do historie. Pokud tady argumentujeme tím, jak vlastně vznikl historicky ten majetek církve, nebo nevznikl, zda ho měla ve správě, či nikoliv, tak se snažíme jenom věcně dokázat, že nám chybí právě onen výčet.
Prostřednictvím pana předsedajícího pane Žáčku, věnujte se tématu. Nestrefujte se do klubu sociální demokracie, nebo mě donutíte, abych se začal strefovat do vašeho klubu a do vás osobně. Sociální demokracie trpěla před rokem 1989 poměrně dost silně a určitě víc než někteří z vás, a mohl bych začít rozebírat jednotlivé podrobnosti.
Nyní pan kolega Jiří Mašek s faktickou poznámkou, poté paní poslankyně Pekarová Adamová.
Ještě jsme stále v takové situaci, že si to můžeme dovolit jako poslanci i opozice, svůj názor mít. To je první věc. Druhá věc. Když si vezmu, že vaše vláda schválila třeba v poslední době, ať nejdu někam daleko do minulosti, slevy na jízdné v této republice, tak ani jsme to tady samozřejmě neprojednávali.
Děkuji. Už to tady bylo trochu vysvětleno, já to jenom zdůrazním. Ano, to neznamená, že tady nepadlo to slovo, ale vtip byl v tom, že se řeklo, že teď uděláme majetkové vyrovnání, teď ještě odluka nebude a až bude odluka, tak se o tom budeme bavit. To úplně cítíte, když to říkám, jak je to špatně. to je samozřejmě úplný nesmysl. Jestliže jdeme do odluky církve od státu, tak je důležité si ujasnit, co to znamená, co to obnáší a jestli to vůbec chceme. Takže to je to, co jsem říkal.
Ale to komunisté neudělali, byť o tom uvažovali, přiznávám. Čili ono to nebylo až tak úplně sekernické a kategorické po roku 1948, co se týká náboženství, byť tam byly velké excesy a velké problémy.
Pan poslanec Grebeníček s faktickou poznámkou, po něm také s faktickou poznámkou pan poslanec Benešík.
Bez nich je snaha zabezpečit církve marná a sotva dlouhodobě povede k jejich plnohodnotné a pro ostatní prospěšné existenci. I takové názory se mezi křesťany objevují. Děkuji za pozornost.
Děkuji. Pan poslanec Benešík, po něm pan poslanec Benda a pak ještě s faktickou poznámkou také pan poslanec Valenta.
Právě z těchto důvodů dochází k tomu narovnání. Takhle to chápu já. A odluka církve od státu je přece v zájmu nás všech. Někteří kolegové se ptají, co že vůbec ta církev dělá, nebo církve a církevní organizace. Tady kousek jsou boromejky v Nemocnici pod Petřínem, tak se tam zajděte podívat, jakou péči tam poskytují, nebo se zajděte podívat do nějaké charity. My ve Strání máme charitu, patří pod Uherský Brod.
Vaším prostřednictvím tedy k němu.
Pan poslanec Valenta, po něm pan předseda Filip, pak pan poslanec Grospič a pan poslanec Luzar - všechno faktické poznámky. Prosím, máte slovo.
Nemůžete soudit podle sebe, podle vaší práce, kterou my z Plzně známe.
Prosím, máte slovo.
Vznikl nejen kvůli církvím, ale také kvůli obcím. Oba ty paragrafy byly udělány potom v Legislativní radě vlády, celý ten blokační paragraf se převáděl do jiné podoby, než tady kolega Benda říká. A vyprošuji si takové lživé informování veřejnosti od tohoto pultíku. A my jsme svědky neustálých žalob církví a církevních institucí vůči fyzickým a právnickým osobám, přestože se vyplácí finanční náhrada! To je přece ten spor o to!
Děkuji. Pan poslanec Grospič, po něm pan poslanec Luzar.
Děkuji. Já bych tady polemizoval s tím, co tady bylo řečeno mými předřečníky, že první republika se tím neřídila. První republika se tím řídila a ty důsledky vlastně máme dodnes a vychází z toho i většina právních expertiz.
Děkuji za slovo. Ano, v základě měl pravdu.
Děkuji.
Náhrady, které jsou vypláceny církvím a náboženským společnostem, nejsou za zemědělskou a lesní půdu. Já nevím, jestli tomu rozumíme, nebo nerozumíme. Když tato půda byla vydána, tak se za ni samozřejmě nevyplácí žádná náhrada.
Jenom v krátkosti. To je ten základ.
A opět pan poslanec Marek Benda s faktickou.
Tento plán byl revidován za vlád Petra Nečase, kdy jsem u těch dohod seděl. Ale jedná se o ten majetek vydaný.
To byl pan poslanec Benda. Požádám o vystoupení pana poslance Grebeníčka a připraví se pan poslanec Výborný.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, není to tak dávno, co předseda České biskupské konference Dominik Duka zaslal všem poslankyním a poslancům dopis, v němž se věnuje majetkovému narovnání státu s církvemi a zejména vyčíslení hodnoty majetku, který byl předmětem tohoto procesu. Šlo totiž o dalekosáhlý demokratizační záměr provedení pozemkové reformy a rozdělení půdy drobným rolníkům a bezzemkům. V jednom však lze s kardinálem Dukou souhlasit. Velká většina Čechů, Moravanů a Slezanů s nimi sice stále ještě nesouhlasí, ale jejich názor jistá část vrcholných politiků okázale přehlíží. Ostatně když se lidé nesměli vyjádřit ani k rozpadu někdejšího Československa, proč by jim mělo být dovoleno kecat do miliardových přesunů státního majetku do rukou církví? Jistě, majetek je obrovské pokušení, které však nemá mnoho společného s evangelijním poselstvím. Navíc žádná jiná země neobdarovala církve tak štědře jako převážně ateistická Česká republika. Ano, církve se postupně staly nejen klíčovým vlastníkem půdy, ale dosáhly i na řadu nemovitostí a k tomu jim připlul i nadýchaný finanční polštář. Nestopl to ani Ústavní soud, a tak církve a peníze jsou opět vnímány jako nerozlučný tandem. Pro církve nebyla Kellerova iniciativa vůbec příjemná.
Ten zákon, který byl přijat, zavedl možná větší nespravedlnost, která by mohla, jak tady v té práci, kterou jsem tady citoval, pana Karolu, dneska už asi doktora práv Karolu, hovoří o tom, že zavedl nespravedlnost mezi právnickými osobami. A to je problém. On zvýhodnil církevní právnické osoby oproti všem jiným právnickým osobám.
Nyní tady máme ještě jednu faktickou poznámku a je to pan poslanec Martin Kupka.
Děkuji moc za slovo. Velmi významnou ztrátu majetkovou pro celek té země, stejně jako významnou ztrátu morální.
To byl pan poslanec Kupka.
Vážený pane místopředsedo, vážení páni ministři, vážené dámy, vážení pánové, vidím, že míra zájmu Sněmovny je poměrně velmi nízká, celkem se ani nedivím. To, co tady přece zažíváme dnes, je fakt na to vyhlásit dnešek dnem trapnosti. Mně připadá neuvěřitelné, že v tomto sále se najdou lidé, kteří jsou ochotni v tomhle ty komunisty podporovat. Ale opravdu musíte platit tak vysokou cenu? Opravdu bude program Sněmovny do budoucna určovat už jenom zájmy komunistické strany? A budeme tady poslouchat vystoupení jednoho komunisty za druhým, kteří nám kážou o tom, jak je třeba ty zlé církve zbavit majetku. My jim ten majetek prostě sebereme. Takhle jsme to dělali léta letoucí a nic se na naší praxi nezměnilo. Tak v tomto stavu je dneska Sněmovna. A mně ten stav připadá neobyčejně trapný a zoufalý. Několik faktických poznámek, zbytek si asi nechám až do třetího čtení, protože se mi zdá, že opravdu dneska ta míra pozornosti je poměrně nízká. Jeho dnešní vystoupení mě bohužel trochu zklamalo. Ani jeden takový případ, který by nám tady byl schopen někdo vyčíslit a říct, tady bylo přeceněno. Pořád jsou předhazovány jenom ty lesní a pozemkové nemovitosti, u kterých poukazuji na skutečnost, že ty byly v reálu vydány. Proto si myslím, že říkat, že to bylo netransparentní a znetvořené, no, já nevím, v jakém slova smyslu. Já bych poprosil, abychom, když se tou historií probíráme... V roce 2000 odhad tehdejší hodnoty toho majetku byl 100 miliard korun. Což jistě připustíme, že pokud víme, že probíhá nějaká inflace, že těch 130 miliard, o kterých jsme se bavili v letech 2008 až 2012, je naprosto odpovídající. I k tomu byla udělána celá řada právnických posudků, které směřovaly k tomu, že ano, církev byla vlastníkem. Nejednalo se o žádný veřejný majetek a názory o veřejnosti tohoto majetku byly i za první republiky zcela menšinové. Dvanáct let se na tom návrhu zákona pracovalo a vědělo se, že bude přijat.
Tak máte slovo.
Toto bylo odmítnuto vládou.